Nebudu se teď vyjadřovat k nepřesnostem ve vašem proslovu typu toho, že tam jsou zesílené hlídky u hranic - ne, ony jsou na hranicích, jsou znovu zavedeny hraniční kontroly. To je samozřejmě velký rozdíl. A k tématu Ukrajiny a podobně, to se vám samozřejmě rádi vyjádříme. A v té chvíli samozřejmě - a teď mluvím za pana vicepremiéra Jurečku - vám určitě bude představen i systém toho, jak to dál bude vypadat s nouzovým ubytováním i s politikou dávek vůči příchozím z Ukrajiny. To je pravda a vláda České republiky se na to určitě připravuje. A tu informaci, jak jsem řekl, dostanete. Já vystoupím s podrobnou migrační zprávou včetně výsledků jednání ministrů Evropské unie.
Další přihlášený - jenom stále podotýkám, že máme rozpravu k návrhu na změny schváleného pořadu - je pan poslanec Martin Kukla.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Tento bod se nazývá Drahé energie a jejich řešení. Dodnes nevím, jaká bude pomoc pro veřejné instituce, pro školy, pro školky. Například Kraj Vysočina v tuto chvíli stále nemá dodavatele plynu. Mě by zajímalo, jestli mu vláda vůbec pomůže zajistit toho dodavatele? Když se podíváme na Kraj Vysočina, je zde jaderná elektrárna Dukovany, která vyrábí kilowattu za nějakých 50 haléřů, a když se podíváme, za kolik ji mají lidé kupovat, tak je to za 7 korun a více. Ptám se, proč vláda nezastropovala ceny přímo u výrobců? Kdo na tom vydělává takové ohromné peníze? A teď vám dám dva příklady, protože mi tady pan premiér vždycky říkal, že chce konkrétně pomoct konkrétním lidem. Tak vláda říká, že pomáhá konkrétním lidem. Já si to rozhodně nemyslím. Situaci kolem Sberbank jsme tady řešili, myslím si, že pořád není vyřešena. Když se podíváme, tak ano, drobní střadatelé dostali vyplacenou částku do 100 000 euro. Ostatní zatím nedostali nic. Po tomto termínu by měly být uplatněny sankce amerického úřadu a měly by přestat platit podlicenční smlouvy na používání bankovních systémů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 41. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 41. schůze dne 29. září tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Petra Vránu. Nikoho nevidím, že by se hlásil s jiným návrhem na ověřovatele schůze. V hlasování číslo 1 přihlášeno 117 přítomných, pro 110, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 41. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Petra Vránu. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, vítám, ale zároveň i prosím o ztišení. Z členů vlády se omlouvají Balaš Vladimír do 16 hodin z pracovních důvodů, Bartoš Ivan z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Lipavský Jan z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Nekula Zdeněk z celého jednacího dne z pracovních důvodů a Šalomoun Michal do 17 hodin z pracovních důvodů. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 41. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Dnešní grémium se shodlo: sněmovní tisk 315, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, první čtení, který by se dle schváleného harmonogramu projednávání státního rozpočtu projednával ve středu 26. října. Poté případně projednávat body dle návrhu pořadu schůze. Dále sděluji, že ve čtvrtek 13. října bychom pokračovali bezprostředně po projednání bodu 165, tedy písemné interpelace, body dle návrhu pořadu schůze. Informace na závěr. Na minulých schůzích Škrtněte si tyto body, prosím, o tomto není potřeba hlasovat.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Tento návrh byl zamítnut. Dále pan předseda Radim Fiala chce zařadit nový bod Kvůli energetické krizi a nečinnosti vlády hrozí krachy firem. Nejprve dám hlasovat o zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení. Ani tento bod nebyl zařazen na program, nebudeme hlasovat o pevném zařazení. Paní poslankyně Dostálová chce zařadit nový bod s názvem Řešení bytové krize. Tento bod nebyl schválen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Dále je zde návrh, který má pan poslanec Kukla, je to zařazení nového bodu Drahé energie a jejich řešení. Kdo je proti? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji také požádat o zařazení nového bodu do dnešního programu, jedná se o bod na téma Kritická situace na odděleních sociálně-právní ochrany dětí a požádám o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu po již pevně zařazených bodech. Současná situace je taková, že na některých odděleních chybí až 50 % pracovníků. Stavy se nedaří navýšit, protože nekonečně dlouho vyhlášená výběrová řízení na tyto pracovní pozice zůstávají mnohdy zcela bez odezvy. Tento stav samozřejmě velmi negativně působí na stávající pracovníky, kteří jsou přetíženi, a není divu, protože asi nemusím vykládat o tom, že pracovníci na OSPODech mají opravdu psychicky velmi těžkou profesi, zvlášť v době, kdy se vyskytují v rodinách velké problémy. Nepříznivá personální situace na OSPODech se ještě zhoršila zvyšováním počtu klientů, ke kterému docházelo v souvislosti s covidovou pandemií, kdy se rodiny dostávaly do velmi nestandardních situací, které musely řešit. I v současné době se počty klientů OSPODů zvyšují. Nyní je to především v souvislosti se spoustou problémů a nepříznivých sociálních situací, do kterých se rodiny dostávají díky energetické chudobě, zvyšování cen a dalších problémů. Samozřejmě, tyto krizové situace se pak logicky odráží ve fungování rodin a vyhrocování jejich problémů. Tento stav sleduje také Profesní komora SPOD, která upozornila Ministerstvo práce a sociálních věcí, že výkon sociálně-právní ochrany dětí v České republice je na některých odděleních opravdu vážně ohrožen, protože pracovníků OSPOD je dlouhodobě nedostatek, a situace se nelepší, ale právě naopak. Problémem u těchto pracovníků jsou také dlouhodobé stále faktory této profese, jako je nedůstojné společenské postavení, platové podhodnocení a profesní nejistota, která vzniká vzhledem k opakovaným změnám v otázce kvalifikačních předpokladů a plnění zvláštní odborné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že činnost OSPOD je vlastně jedna z nejdůležitějších agend státu, neboť se týká ochrany ohrožených dětí a jejich rodin, je potřeba zajistit její stabilizaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí a potažmo i vláda se tím musí zabývat, neboť se může stát, že se můžeme dostat do situace, že tak důležitou agendu nebude mít kdo vykonávat. Děkuji.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková A připraví se paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Píšu si první bod po již zařazených bodech dnes a poprosil bych pana poslance Jiřího Kobzu.
O slovo se hlásí nejdříve s přednostním právem přihlášený pan předseda Jan Jakob a následuje pan předseda Tomio Okamura, který je dále přihlášený. Já také děkuji.
Ředitel cizinecké policie Milan Majer v rozhovoru pro Deník Právo upozornil, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských migrantů rapidně stoupá a že by při ostraze státních hranic uvítal pomoc České armády, protože policistů je nedostatek. A i na to už jsme tady upozorňovali delší dobu, že je potřeba personálně posílit policii, i samozřejmě finančně.
Prosím, věnujte pozornost předkladateli bodu.
Plán jsme od ministra vnitra tady za několik měsíců, kdy na to upozorňujeme, neslyšeli. A samozřejmě za hnutí SPD říkám, že je potřeba posílit ostrahu našich hranic.
Dnes ten nebo ten, který bude hlasovat za zrušení EET, zcela jednoznačně bude chtít hlasovat ve prospěch těch, kteří chtějí na systému parazitovat, protože EET znemožnila nepoctivým podnikatelům podstřelovat cenu, kterou vyžadovala většinová poctivá část podnikatelského sektoru. Skutečný efekt EET byl zřejmý. Bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro všechny zúčastněné strany. Dovolte mi krátký přehled. Nálezovost různých přestupků při kontrolách finanční a celní správy se výrazně zvýšila. Orgány pokutovaly převážně závažná opatření a tři čtvrtiny vyřešily bez udělení finanční sankce - čerpám z čísel Ministerstva financí, respektive Finanční správy. Zrušení EET je nevýhodné jak pro veřejnou sféru, tak i pro občany a podnikatele. U podnikatelů již dochází k opětovnému obnovení nekalé konkurence a šedé ekonomiky. Dovolte, abych použila slova Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, cituji: "Po ohlášení konce EET vidíme výrazný přechod zejména venkovských hospod a malých samostatných prodejen s potravinami na hotovost. Je jednoznačné, že jde o snahu optimalizovat finanční toky a vrátit se do šedé zóny hotovosti." Konec citace. Je to další demotivující prvek, který působí na podnikatele v České republice. To, že je to návrh údajné pravicové vlády, dnes však již zřejmě nikoho nepřekvapí, protože současná vláda má od pravice hodně daleko, což je zřejmé nejen při rušení EET, ale při řadě dalších věcí a činností, které navrhuje a projednává. Podnikatelé se zrušením EET současně přijdou o přirozenou možnost vymezit se vůči kritice, že nepřispívají férovým dílem k plnění veřejných rozpočtů, a tedy fungování státu. Taktéž přijdou podnikatelé o efektivní nástroj pro podporu svého podnikání, které již na platformě EET mnozí vybudovali. Také dojde zcela jistě k návratu náhodně zaměřených daňových kontrol a zbytečnému kontrolování poctivých podnikatelů na úkor těch nepoctivých. A samozřejmě, tyto daňové kontroly nejsou zadarmo a budou stát stovky tisíc korun na administrativních nákladech státu a další stovky tisíc korun bude podíl administrativních nákladů podnikatelského sektoru. A já jen doplňuji, že naprosto zbytečně. Tyto informace mám přímo z rozhovorů s podnikatelským prostředím po celé České republice. Tato vláda v boji proti propadu domácností do chudoby dělá absolutní minimum, a přitom dnes rušíme nástroj - nebo chce zrušit nástroj - který by mohl vrátit 13 miliard českým domácnostem na zpomalení pádu jejich životního standardu. To, že by to v dnešní situaci české domácnosti potřebovaly, je snad zřejmé nám všem bez ohledu na politickou příslušnost. Mimo tyto benefity, které by mohly získat domácnosti z dodatečných 13 miliard, bude mít rušení EET i taktéž další významné náklady. Bezhotovostní platby mimo jiné zákazníkům výrazně usnadňují pozdější reklamace, není totiž třeba uchovávat papírovou účtenku, záruční list a tak dále. Ostatně již se to děje. Zrušení EET však nese významné náklady i pro veřejný sektor. Stát totiž přijde o důležité informace, které mu EET poskytovala. Vládní pětikoalice neustále mluví o malém, efektivním a digitálním státě, ale současně chce zrušit základní nástroj digitalizace z politických důvodů. EET přináší veřejnému sektoru okamžité informace o viditelných trendech skutečného vývoje různých segmentů ekonomiky. Systém okamžitě detekuje změny, na což může stát efektivně zacílit opatření či podpory, vyhodnotit jejich vliv a detekovat varovné signály či - jak jsem se již zmínila dříve - správně zacílit kontroly.
Takže by bylo velice dobré, kdybychom otevřeli tento bod a začali se bavit o tom, jak dál. A znovu opakuji, i firmy ve velkém využívají energetické teplo k provozování svých provozů. Takže já si dovolím ještě jednou navrhnout bod, který se jmenuje Problémy v teplárenství a jeho dopady na koncové uživatele, a dovoluji si navrhnout buď dnes jako první bod, a pokud by toto nebylo přijato, jako první bod pro čtvrteční jednání.
Já vám děkuji, pane poslanče, oba návrhy jsem si poznamenal. Než vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík, eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Výborného.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já se omlouvám panu kolegu Janulíkovi, ale zdržím ho asi tak o jednu nebo dvě minuty.
Jedná se o procedurální návrh. Prosím, pane poslanče, abyste načetl protinávrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?
Chtěl bych tedy ještě zdůraznit, že není to jenom SPD, jak tady tvrdil pan předseda Okamura, že jediné SPD tady vznáší tato témata a že jsou jediní, kdo se tomu věnují. A už bychom opravdu byli rádi, kdybychom byli vyslyšeni. Je to vláda, která se zodpovídá Poslanecké sněmovně. To Poslanecká sněmovna vyslovuje důvěru vládě. A já si myslím, že není víc důležitých otázek v České republice, než jsou právě v současné době otázky národní bezpečnosti a otázky pohybu osob v rámci našich hranic. Na druhou stranu, když v deset hodin dopoledne jdete se svojí rodinou a vidíte šest migrantů a u toho tři rozblikaná policejní auta, tak tu situaci vnímáte jako napjatou. A nikdo - anebo mi, pane ministře, odpovězte, jestli existuje nějaký přehled a nějaká evidence, jak dlouho tady ti lidé jsou, kde se pohybují, v podstatě i z čeho žijí, a hlavně, jaká jsou s tím spojena bezpečnostní rizika a jestli máme zmapovaný pohyb těchto osob. Já totiž to hlavní, v čem se možná shodnu i s předsedou SPD - že opravdu chybí strategie a chybí plán. Mně opravdu chybí strategie, nějaký trošku širší pohled na věc, co se stane, když německé hranice se zítra zavřou, co bude s těmi lidmi, kteří mají 30 dnů na vycestování? A pokud vím, oni to zkouší znova a znova. To znamená, opravdu je nějakým způsobem teď více chráněná naše hranice se Slovenskem, a já to můžu potvrdit. Můžu potvrdit, že se tam pohybují i vojáci, volají mi lidé. Nicméně není možné hermeticky zavřít tu hranici, protože to by tam museli stát 50 metrů od sebe ti příslušníci, a na to zkrátka nemáme kapacitu. A jedou do Prahy, nebo kam jedou? Připadá vám to jako systémové řešení v rámci Evropské unie? Vy říkáte, že děláte absolutní maximum. Děláte možná své maximum, ale absolutní maximum vypadá trochu jinak. Taky jste řekl, že probíhá důsledná readmise na Slovensku. Mám informace, že někdy vám ti Slováci ty migranty vezmou a někdy ne, že to nefunguje tak stoprocentně. On se trošku usmívá za mnou pan ministr. A chci, aby byl dneska zařazen jako první bod. V případě, že nebude hlasován jako první, pak potom alternativně jako první po těch, kteří budou do té doby jako pevné zařazeny. Já bych chtěl otevřít potom ještě druhou větev, ke které se dostanu, tady k tomuhle poslední věc. Já jsem teď poprvé slyšel, že turecký prezident Erdogan jednal s naším ministerským předsedou v této otázce - v médiích jsem se nic takového nedozvěděl. Přece není možné, že se to dozvíme jenom tak mimochodem! Vždyť to byla právě jedinečná šance, aby se setkali, aby něco dojednali. Já bych chtěl vědět opravdu, kudy tedy přesně ti migranti jdou, když Maďaři postavili plot? Tak jdou tedy Rumunsko, Ukrajina, kudy tedy tečou ty lidé? Protože to jsou tisíce! A co s nimi potom se děje? Ze strany veřejnosti je současné nastavení vnímáno negativně, což může být využíváno různými zájmovými skupinami pro podporování radikalizace společnosti. Řada občanů se nyní dostává do složitých existenčních situací, nelze brát na lehkou váhu." Zvýrazněna je věta: "Nastavit jednoznačná a jednotná pravidla a postup pro ubytování a sociální podporu ukrajinských uprchlíků v České republice a omezit vyplácení paušální náhrady s tím, že nejdéle do pěti měsíců už se musí starat sami o sebe." A jediné, po čem volají, tak je nějaký systém.
Kolegyně, kolegové, já vás moc prosím, bylo to tady šest měsíců, nebo sedm měsíců je to tady v systému, já jsem před volbami s tím neotravoval, aby nikdo neřekl, že tady chci otevřít toto téma ochrany spotřebitele před komunálními volbami. Najděte si to klidně, kdybyste mi nevěřili. Mimochodem, učinila tak vláda už 13. prosince 2021, tak dlouho tady ten návrh je. Tak vás prosím, abyste ten tisk 48, aby se předřadil. Já nevím, já jsem teď úplně pečlivě nesledoval, kdo co všechno zařadil, ale jako první bod řekněme dnešního jednání. Případně bych se pak s předsedajícím poradil o alternacích, aby to nezapadlo jenom čistě proto, že to dneska nechceme projednávat, tak bych mohl navrhnout jako první bod třeba pátečního jednání. Tady to souhlasné stanovisko je, skutečně není důvod a bylo by to naschvál, kdybyste mi to nepomohli zařadit na program.
Nyní vystoupí paní poslankyně Lenka Knechtová a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Stát vzal školám na běžné výdaje miliardu korun. Pan ministr školství Vladimír Balaš za STAN však tvrdí, že školy mají peněz dost, že dostaly miliardu z evropských fondů. Jedná se o další vzdělávání pedagogů, plavání, pomůcky. Tato situace se velmi odráží v účasti pedagogů na seminářích a vzdělávacích akcích. Další: Peníze jí teď citelně chybějí, výpadek půl milionu je pochopitelně znát. "Z tohoto fondu hradíme nemocenskou, školní pomůcky i vzdělávání učitelů. Abychom mohli pokrýt tyto běžné provozní výdaje, museli jsme už do tohoto fondu přelít přes 311 000 korun z peněz na odměny učitelů. Tím jsme každému učiteli museli vzít téměř 10 000 korun na odměnách. Aktivní pedagogové, kteří se věnují dětem nad rámec běžné výuky, tak dostanou letos méně. Toto je výsledek úspory vlády," říká ředitelka školy Renáta Fialová. Školy obdržely místo prostředků na zmíněné nutné výdaje peníze z evropských fondů, ty ale nemohou použít na to, co potřebují. Na nemocenskou učitelů, vzdělávání pedagogů nebo školní pomůcky a další výdaje tyto evropské peníze použít nelze. I příští rok tak budou mít školy zřejmě nedostatek peněz na běžné výdaje, jelikož Ministerstvo financí zamítlo navýšení peněz na ONIV, a kvůli inflaci a zejména nárůstu cen navíc bude situace ještě horší. "Když nebudeme mít peníze na odměny učitelům, nebudu moci motivovat mladé šikovné kantory, aby ve školství zůstali. Vypadá to, jako by se Ministerstvo školství rozhodlo základní školy úplně ponechat svému osudu, ať si s tím nějak poradí samy," říká ředitelka školy. Situace dle mého názoru musí být řešena. Je ohroženo české školství a vzdělávání našich dětí. Proto prosím, pane předsedající, zařadit bod Podfinancování škol v rozpočtu pro rok 2022 a 2023 dnes jako první bod po již pevně zařazených bodech této schůze.
Já vám také děkuji, návrh jsem si poznamenal.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vždy tu vystupuji k věci zdravotnictví a sociálních věcí, dneska to trošku změním a budu zde vystupovat jako poslankyně za Liberecký kraj. O tom už tady bylo mluveno hodně, přesto dnes mě nepotěšil článek, který jsem si v monitoringu přečetla, proto že to je aktuální, tak jsem se rozhodla zařadit nebo zdůvodním proč, ale zařadit tento bod na jednání této schůze. Řeknu dopředu, na čtvrtek v 11 hodin, pevně zařazený.
Tak došla na mě řada, konečně to mohu říct uceleně.